My máme úřad státu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který eviduje takovéto pozemky a budovy a měl by být schopen komunikovat s jednotlivými obcemi. A samozřejmě může ty pozemky i za určitých podmínek vyměnit nejenom s veřejným sektorem, tím myslím obce a kraje, ale proč ne třeba i se soukromým sektorem? My jsme to včera právě na tom podvýboru projednávali, protože vy si vlastně budete moci vybrat mezi několika variantami. Když nestíháte svůj harmonogram projektu i v důsledku toho, že samozřejmě mám signály od starostů, že jim bohužel odstupují dodavatelé od staveb, protože to prostě v té obrovské inflaci s cenou stavebních prací a tak dále za ty vysoutěžené ceny už prostě nezvládnou, takže se odstupuje od projektů, ale příjemce se dostane do neřešitelné situace. A vláda tady bohužel nepřipravila alternativu pro tyto příjemce. Ono je potřeba, aby se domluvila s Národní rozvojovou bankou, s EIB, prostě s někým na nějakých zvýhodněnějších podmínkách pro úvěry, protože pokud ti příjemci, kteří třeba staví nemocnice za půl miliardy a tak dále, se dostanou do situace, že si budou muset vzít úvěr na komerčním trhu, tak to samozřejmě bude velmi drahá záležitost. Opravdu těch programů je celá škála. Předložil vládě materiál, který se nazývá analýza rizik, a na základě této analýzy rizik vygeneroval tři nejproblémovější operační programy. A opravdu musím říci, že mě to velmi mrzí, protože například Operační program Životní prostředí, když tam byl pan ministr Richard Brabec, tak patřil mezi nejlépe čerpající programy a dneska se dostává na tom semaforu do té červené barvy, což pro pana ministra musí být docela zdrcující zpráva, bývalého pana ministra, protože skutečně ten operační program s tím nikdy takovéto velké problémy neměl. A bohužel ministři nezasedají, když se tato rada svolá, tak je to na úrovni náměstků. Ale tady už je to opravdu na výsostnou nejvyšší debatu, jak zachránit peníze pro Českou republiku. A tady bych chtěla i vyzvat - všichni vnímáme, jaké jsou problémy v rámci nového programovacího období s výzvou pro základní školy, že se v podstatě spoustu projektů připravilo, ale už se na ně nedostala alokace. A je potřeba říci panu ministrovi, nebojte se toho přezávazkování. Tady vidíte na tom konci, že stejně bude zase problém s dočerpáním, a naopak si takový ten polštář můžete udělat hned na začátku. Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho národní orgán pro koordinaci samy ale definují, že skutečně to reálné nedočerpání může být ve výši 5 miliard. A já upozorňuji všechny, že ta čísla, která tady vlastně k tomu čerpání jsou, znamenají obrovskou zátěž na personální kapacity. Ti lidé jsou jenom jedni, nejsou nafukovací a musí v podstatě doimplementovat neboli dočerpat toto programovací období. Takže je potřeba se nad těmito věcmi zamyslet. Skutečně jsou to velké peníze a nepomůže nám tady žádné aktivistické snižování personálních kapacit právě v rámci dočerpávání evropských fondů, protože nerozumím té politice, když bychom ušetřili dva tři lidi v rámci implementace evropských fondů na jednotlivých rezortech, oproti možné ztrátě pro Českou republiku ve výši desítek miliard korun. Oproti tomu Integrovaný regionální operační program, ten je na tom úplně nejhůř ze všech.
Stejně tak je konstruováno přechodné ustanovení uvedené v bodě 2 navrhované novely, obsažené v předkládaném pozměňovacím návrhu. Podtrhuji - všechna potřebná opatření. Není to tak, že by stačilo udělat jedno opatření, a tím by byl ten veřejný funkcionář z obliga. S ohledem na uvedené se domníváme, že taková lhůta je pro splnění povinnosti dostatečná. V zásadě půjde o rozhodování právní věci, která vyplývá z poměru soukromého práva, byť navrhovatelem bude orgán veřejné moci - správní úřad. Nyní k té připomínce, že to je přílepek, to tady už zaznělo. Velmi rád to odůvodním. V bodě 66 téhož nálezu pak Ústavní soud uvedl, že při hodnocení ústavnosti legislativní procedury přijetí ustanovení, které bylo do předlohy vneseno formou pozměňovacího návrhu, je rozhodující posoudit otázku, zda předmětný pozměňovací návrh jím skutečně v materiálním smyslu byl. Je založeno na ideji, že Sněmovna smí v určitou dobu projednávat pouze jedinou věcně vymezenou materii. Jeho účelem je zabezpečit řádnou proceduru ve smyslu řádně informované a věcně připravené rozpravy a zabezpečit pružnost a efektivitu jednání Sněmovny. Na tom, kdo namítá, také leží důkazní břemeno prokazovat kolizi pozměňovacího návrhu s tímto pravidlem úzkého vztahu. Ustanovení - teď pokračuji dál k další výhradě. Ustanovení, že soud nepřihlédne k neplatnosti i bez návrhu, lze uplatnit i v situaci, kdy předmětem soudního posouzení je jiný spor, jehož výsledek závisí na posouzení předběžné otázky vyžadující posouzení platnosti daného právního jednání. Smyslem daného ustanovení je zajistit, že i v takovém případě nastane sankční účinek navrhovaného zákona. Čili část toho zákona je konstruovaná tak, že některá jednání jsou přestupkem. Odpovídá tomu samozřejmě i sankční ustanovení zákona, kterým se postihuje ten přestupek, ale souběžně s tím se stanoví najisto speciální proces pro nápravu těch soukromoprávních účinků a k tomu jsou příslušné právě ty soudy, tak jak jsem o tom mluvil v té působnosti. Tak teď ta výhrada pokračuje. Pokud by se to ani tehdy nepodařilo, tak ten navazující pátek už bychom přistoupili k tomu, že se stanoví pevný hlasovací čas na tento návrh zákona, aby se ho skutečně podařilo doprojednat.
Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji čtyři faktické poznámky. První vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová, potom Zuzana Ožanová, potom Radek Vondráček a paní poslankyně Helena Válková. Prosím, vaše dvě minuty.
Já děkuji za moje dvě minuty. Pane poslanče, když se tady ve středu odvolával pan Köppl, tak mi tady paní poslankyně místopředsedkyně Richterová říkala, jak vy ctíte ty zákony a jak je dodržujete a jak je to ta vaše priorita. Tak mi tedy vysvětlete, proč opravdu za každou cenu si musíte najít nějaký nosič, ke kterému prostě musíte dát tento váš pozměňující návrh. A je vám to úplně jedno, jaký je to zákon! To je něco, jako kdybych já řekla, že mám zákon o vodách a do toho zákona o vodách dám zákon o ovzduší pozměňujícím návrhem, a oba dva zákony se vlastně týkají životního prostředí, tak je to přece úplně jedno! To je prostě ta vaše filozofie. Vy už trpíte takovou obsesí tím Babišem. Ale takovou obsesí! Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli už jste navštívil nějaké odborné lékaře, protože... To není normální. Protože opravdu vy jdete do každého zákona, který se vám hodí a který malinko připomíná, malinko připomíná to, co vy potřebujete, tak tam narvete váš pozměňující návrh! Já říkám, to už není normální.
Děkuji. Jako další paní poslankyně Zuzana Ožanová, potom pan poslanec Radek Vondráček. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Víte, já bych chápala, kdyby to byl, ten jeho pozměňovací návrh, vládní novela zákona. Je to pozměňovací návrh, kde je napsáno, že ho předkládá poslanec Michálek a další, akorát jsem se nedověděla, kteří jsou ti další, protože to tam prostě napsáno není. Ale je to pan Michálek a další. Kdo jsou ti další? Řekl jste to panu ministrovi financí Stanjurovi, že chcete navýšení rozpočtu? Protože jste říkali, že chcete šetřit, že chcete ušetřit úřednická místa, ale tady je potřeba zvýšit počet lidí. Prosím vás, tak já nevím, jestli jste schopni se v té koalici domluvit, nebo ne, a přiznám se, že pan poslanec Michálek, aspoň jeho přednes, mi připomněl jednu věc: stýská se mu po opoziční práci!
Děkuji. Nyní pan poslanec Radek Vondráček, připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím, vaše dvě minuty.
Já jenom tady ukážu jeden titulek: Pirát zkomplikoval snahu starostů, aby je minula majetková přiznání. Zase si pan kolega Jakub Michálek dá nějaký pozměňovací návrh a v podstatě tím zazdí úplně jiný zákon. A nezlobte se, pane kolego, já s vámi nesouhlasím, materiálně to spolu vůbec nesouvisí. Tak když jste to dal do tisku 110, tak vám tam i vláda napsala, že to příliš nesouvisí a že střet zájmů je jiná tematika. Stejně tak vám tam vláda napsala, že nejsou zváženy finanční dopady. To je to, co říkala paní kolegyně Ožanová. Přátelé, prostřednictvím předsedajícího, předsedové ostatních koaličních poslaneckých klubů, opravdu si neumíte srovnat jednoho piráta? Opravdu nejste schopni se domluvit? Opravdu musíme ztrácet celý jednací den v době, kdy si tady pan ministr Šalomoun stěžuje, kolik evropských předpisů nebylo přijato?
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové, připraví se pan poslanec Jakub Michálek.
Přesně ta poslední věta: Měli bychom se zabývat tedy skutečně tou materií, kterou my předkládáme. Ale ten návrh novely, a proto tady sedí také pan ministr vnitra, se týká novely zákona o sdružování v politických stranách. To není návrh, který tam přilepil, a teď si dovolím použít opravdu velmi jasný termín, který tam přilepil pan poslanec Michálek. Tam je z toho materiálního hlediska poukázáno na to, že takový přílepek, který nesouvisí s materií, která se má upravit - a tady jde o lepší fungování, o techniku fungování toho úřadu - nepatří do zákona a musí být prohlášen za neústavní.
Děkuji za slovo. Tak já určitě děkuju kolegyním, že se zajímají o moje zdraví. Moje zdraví je ve výborném pořádku a doufám, že po schválení tohoto návrhu zákona bude zdravější i naše demokracie. Pan ministr Stanjura o tom samozřejmě ví, protože ten návrh, jak jsme ho původně předkládali ve sněmovním tisku 110, tak je podepsán všemi zástupci všech klubů koalice. Takže pojďme se tady bavit věcně o tom návrhu zákona. Stejně tak plníme sliby, pokud jde o to, že nebudeme tuto zemi zadlužovat, a chceme v této oblasti jít jinou cestou, než šla předchozí vláda, která pro snížení dluhu zejména v posledních letech neudělala téměř nic. Dovolte mi tedy, abych stručně zejména odpověděl na některé věci, které tady zazněly, a vyvrátil zcela jednoznačně, že toto není žádná záležitost Pirátské strany, ale že je to opřeno o celou řadu mezinárodních doporučení. Já doufám, že tady nežijeme trochu v bludu, že všechno ovládá Pirátská strana přes Brusel a já nevím, co dalšího, že se koordinujeme s Marsem. Protože když uvidíme z těch dat, tak bude zcela jasné, že doporučení nastavit transparentní podmínky pro vlastnictví médií mají oporu u mezinárodních organizací. Dokonce Češi podle mezinárodní organizace Reportéři bez hranic na tom byli ve svobodě médií hůř než Botswana a Burkina Faso. Byli bychom neradi, abychom se zpátky vraceli k tomu našemu špatnému hodnocení, které jsme tady měli v minulosti. A to je přesně návrh zákona, který tady máme. Mimo jiné tím, že bude vyjasněna definice skutečného vlastnictví a pokročí se v dalších reformách týkajících se transparentnosti informací o vlastnictví sdělovacích prostředků. Další mezinárodní instituce, která opět kritizuje to, že tady není úprava střetu zájmů, je Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, který ve své zprávě uvedl, že poslanci by měli posílit zákon o střetu zájmů, který by zabránil veřejným funkcionářům a členům vlády vlastnit média. A teď k tomu, jak bylo napadáno, že ten zákon je protiústavní. Opravdu jsme všichni tady četli nález Ústavního soudu, který projednával ty základní myšlenky toho návrhu? Z hlediska veřejného zájmu a ochrany demokratických hodnot je proto akceptovatelná snaha zákonodárce, který v reakci na koncentraci významné ekonomické a mediální moci činí v mezích ústavního pořádku opatření bránící možné postupné deformaci demokratického režimu do podoby nějaké z jeho fiktivních či neliberálních variant. Vy jste, prostřednictvím pana předsedajícího, tvrdili, že ten zákon byl protiústavní. Prezident Zeman ho tehdy napadl, vy jste to zpochybňovali a u toho soudu jste to prohráli, prostřednictvím předsedajícího. Ten střet zájmů, kde jste to tvrdili, tak jste neměli pravdu, prohráli jste to. Stejně tak jste to tvrdili u pandemického zákona, u jeho novely. Budeme pokračovat výčtem mezinárodních institucí, které upozorňují na tuto problematiku, jak je to důležité, že to není myšlenka, která by tady spadla jenom z nějakých stranických zájmů. Takže není to čistě o jednom člověku. Samozřejmě každý ví, že ten problém tady je. Ten problém vidíme velmi často. Dokonce tady máme i svědectví, jakým způsobem to bylo ovlivňováno, bylo to všechno v médiích. Skutečný majitel, jak je to zapsáno i teď v evidenci skutečných majitelů.
Je to problematika cestovního ruchu. Tady nemluvím jenom o zahraniční turistice, ale i o naší domácí turistice. To nejsou žádné drobné, to už jsou peníze, které skutečně všichni pocítí ve svých peněženkách. Ale já žádné kampaně na podporu cestovního ruchu nikde nevidím. Ale musíme samozřejmě například umožnit propagaci cestovního ruchu v zahraničí, pokud se otevírají nové linky a podobně. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem se skutečně snažila zmínit ta bolavá místa. Bod, který máme dnes na programu, můžeme projednávat v rámci řádné schůze, ten bod už je k projednání, projednáván byl, ale my si tady svoláváme mimořádné schůze k věcem, které můžeme projednávat i jindy, a ty nejpalčivější věci, kdy se tady ohrožují desítky miliard korun z evropských fondů, tak absolutně neřešíme. Pojďme se prosím zamyslet, zkusme si nehrát na opozici a koalici a zkusme začít pracovat pro blaho českých občanů a pro to, aby státní rozpočet byl zase v dobré kondici.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne. Přečtu omluvy, které dorazily. Jako další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Jan Jakob.
To je zcela konkrétní dopad na jednu konkrétní rodinu. Není náročné si domyslet, jaký dopad na naše hospodářství bude mít, když takto oberete desetitisíce podobných domácností v naší zemi. Ale my jsme tady a budeme připomínat, že cesta k vyrovnaným rozpočtům rozhodně nikde na světě nevede přes zadušení hospodářství. Hnutí ANO opakovaně dokázalo, že Česká republika může mít vyrovnané a přebytkové rozpočty bez daňové devastace ekonomiky naší země. A i když by to současná vláda nejraději vymazala lidem z paměti, znova opakuji, že státní rozpočet byl za vlády hnutí ANO v letech 2016 až 2019 každý rok v podstatě vyrovnaný nebo v přebytku. Receptem pro Českou republiku je pozvolný plán konsolidace, boj s daňovými úniky a podvody, kde se současná vláda trestuhodným zrušením EET připravila o desítky miliard korun, boj s korupcí. Receptem jsou prorůstové investice a efektivní využívání evropských peněz. Hnutí ANO ví, jak na to, protože jsme každý rok na provozu státu dokázali ušetřit nejméně 5 %, a to i v době covidu. Nehodláme se smířit s tím, že po osmi letech vlády hnutí ANO, kdy jsme byli nejen fiskálně odpovědnou, ale i prosperujících zemí prosperujících lidí, přišla vláda, která z nás z roku na rok udělala jedinou zemi v EU, která v poměru HDP prohlubuje své zadlužení, která dusí svou ekonomiku, a tím prohlubuje deficit, dluh i mezinárodní postavení České republiky. Vyzývám vás, abyste jej v zájmu budoucnosti naší země do Sněmovny vůbec nepředkládali, anebo zásadně zredukovali a omezili na opatření, na kterých je shoda i s opozicí. Doslova likvidační budou tyto změny pro restaurace a hospody, a to zejména na venkově, pro které je dominantním zdrojem obratu prodej čepovaného piva. Školkovné bylo zavedeno jako užitečný nástroj rodinné politiky a politiky trhu práce. Další přínos se ukázal v podpoře vzniku nových školek a z dlouhodobého hlediska i podpoře porodnosti a výchovy dětí, které budou držet na nohou naši stárnoucí populaci. Jeho zrušení nedává logiku ani rozpočtově, protože skutečný fiskální vliv školkovného nelze číst jen z řádků daňového přiznání. To je částka, kterou by Ministerstvo financí vybralo za dva až tři dny provozu EET. Zrušení slevy na studenta - to myslí vláda vážně? A stále nemůžu uvěřit tomu, že to musím vysvětlovat vládě, která má v čele profesora a bývalého rektora mé alma mater. V České republice máme tisíce studentů, kteří nemohou být finančně podporováni svou rodinou. Často jde o studenty z ekonomicky slabších rodin nebo například o studenty, kteří už rodiče nemají. Oni nejsou lajdáci. Slíbené důchodové reformy jsme se zatím nedočkali vůbec. To, co představil ministr Jurečka, s ní nemá společného vůbec nic. Jde jen o úpravu některých parametrů, které rozhodně neřeší celý systém. Chtít přes důchody vylepšit stav veřejných financí je jednoduše hloupost. Oslabení prvního pilíře povede jen k tomu, že naroste počet důchodců pod hranicí chudoby.
Pro podpory výstavby státních bytů s následnou možností odkupu pro nájemníky navrhujeme poskytnutí výhodné půjčky s minimálními úroky. Dalším krokem je podpora právě projektů v oblasti nájemního bydlení, tedy situace, kdy se spojíme s developery a využijeme pozemky a brownfieldy ve vlastnictví státu pro výstavbu nájemního bydlení. Forma partnerství veřejného a soukromého sektoru v segmentu dostupného bydlení je v zahraničí velmi osvědčeným řešením. To je právě to řešení, které stimuluje nabídku. A právě na základě nějakých vzorových projektů partnerství soukromého a veřejného sektoru chceme, aby se vytvořila určitá metodická doporučení včetně vzorových smluv a vzorových podkladů, které by mohly sloužit obcím. To přece jenom stát nemá takovéto vhodné pozemky, takovéto pozemky mají k dispozici i obce. To prostě nejsou drobné, to jsou skutečně velké peníze. Naše ambice je jednoznačná: my se snažíme zvýšit dostupnost bydlení pro všechny, nejenom pro mladé lidi, ale i pro samoživitele, seniory. Ale tady v té oblasti skutečně musí stát najít způsob ve spolupráci s obcemi, s kraji, jak to bydlení zlevnit. Co se týká seniorského bydlení, tak tady už ta situace je opravdu úplně na hranici možného, protože senioři v podstatě hledají jakékoliv alternativy. Všichni na venkově jsme si toho vědomi. Prostě sama babička, někdy ještě samozřejmě se svým partnerem, žijí v obrovských domech, které jsou strašně energeticky náročné. Oni nemají na to, dofinancovat zelenou úsporou, zateplovat a tak dále. Ti senioři jsou rádi, že přežívají z měsíce na měsíc. A proto já říkám, pojďme pomoci těmto lidem rozdělit ty vícegenerační domy na samostatné bytové jednotky. To nejsou žádné miliony, které jsou na toto potřeba. Tam skutečně jde o to, aby vlastně ty dvě rodiny každá měla svůj vchod a každá měla své sociální zařízení. To znamená, my bychom vlastně tady lidem mohli pomoci za v podstatě relativně málo peněz k tomu, aby se rozšířila nabídka bydlení právě na venkově. My také podporujeme výstavbu studentských kolejí. Na to je potřeba se zaměřit. My na jedné straně říkáme hurá, všichni do nájemního bydlení, když na to nemáte, prodejte, běžte do nájmu. Do jakého nájmu, prosím vás, mají ti lidé jít? Vždyť žádné nájemní bydlení není. A když se podíváte na velká studentská města typu Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, tak ti lidé, ti studenti, protože už neutáhnou ani tu kolej, tak se samozřejmě poohlížejí po trhu s nájemním bydlením, protože tam se prostě sesáčkují po třech, po čtyřech, aby to utáhli. Takže my bychom naopak měli jít naproti tomu, že se budeme snažit například zateplovat studentské koleje, snižovat jim ty náklady s kolejným jako takovým. Je také potřeba v kontextu tohoto diskutovat o možnosti navýšení investic právě do dopravní infrastruktury tak, abychom mezi sebou ty poptávané lokality propojili. Dokázala bych si představit i 10 %, aby se skutečně mobilizoval ten stavební boom, včetně zkrácení doby odpisů, aby se začalo více stavět. Ten první krok jsme k tomu udělali. My tady vlastně ve Sněmovně už máme změnu živnostenského zákona. Na druhou stranu může tady pomoci i stát. Ministerstvo pro místní rozvoj má v šuplíku dotační program na podporu úroků. Dostávám se k politice bydlení a v kontextu samozřejmě i těch daňových změn, které tady jsou. Už jsem hovořila o tom, že daň z nemovitosti významně zasáhne do toho segmentu, ale nejenom vlastnického bydlení.
Je mimořádnou chybou, že balíček nebyl projednán ani se sociálními partnery, ani s opozicí. Jeho šance na přežití funkčního období této vlády se tak významně snižuje. Je to nepovedený balíček, který bude mít možná krátkodobý efekt, ale ve střednědobém horizontu znamená pro ekonomiku jenom průšvih. Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat na přiměřené a vhodné formě rozpočtové konsolidace. Neříkejte prosím, že hnutí ANO žádné vlastní návrhy nemá. Hnutí ANO má naprosto přesnou představu, jakým způsobem dostat veřejné finance do kondice, aniž bychom zdevastovali ekonomiku. A protože často opakujete nepravdu, že naše návrhy neznáte, považuji za bezpodmínečně nutné vám je zopakovat. Hnutí ANO navrhuje navázat na pozvolný plán rozpočtové konsolidace představený Babišovou vládou v roce 2021, který pracuje se snižováním strukturálního deficitu o půl procentního bodu ročně. Navázat na úspěšný boj proti daňovým únikům místo zvyšování daní. Osvědčená filozofie hnutí ANO - vybrat více daní, aniž by se musely zvyšovat jejich sazby. Stejně tak podporujeme zvýšení daně z hazardu, což byl jeden z pilířů politiky vlád hnutí ANO. Požadujeme důslednou revizi daňových výjimek, která kromě pozitivních fiskálních dopadů přinese snížení administrativní náročnosti daňového systému, nikoliv však výjimek sociálního charakteru, ale výjimek vylobbovaných mocnými ekonomickými hráči. Veřejný sektor nestojí mimo ekonomiku, veřejný sektor je její nedílnou součástí. Veřejné rozpočty ovlivňují ekonomiku a jsou jí ovlivňovány. První linie obrany proti recesi je investiční aktivita státu. Zájem vlády by se měl přesunout od problematiky deficitu k problematice hospodářského růstu, tedy od účetního přístupu k ekonomickému přístupu. Růst HDP je legitimním a funkčním nástrojem rozpočtové konsolidace. Stát by měl připravit finanční nástroje a případné zvýhodněné úvěry. Tady využít námi připravenou Národní rozvojovou banku a zabezpečit administrativní stránku. Peníze, které samosprávy investují, se vrátí státu na růstu HDP a daňových příjmů. Vážené dámy, vážení pánové, tím hlavním, co v práci hospodářských ministrů této vlády postrádám, je elementární poctivost.